Co je pozoruhodné a co svědčí ještě o naprosté neprofesionalitě, že předsedkyně výboru onkologické společnosti byla pozvána týden před konferencí, a to do auditoria. Tak takto vypadá tedy naše spolupráce v rámci Evropského společenství. A nikdo nevysvětlí, proč například ve Švýcarsku je naprosto marginální.
Děkuji vám za pozornost.
Pane ministře, kolegyně, kolegové, já bych si dovolil tři stručné poznámky, které bych vždycky doprovodil nějakou otázkou na pana ministra. První poznámka. Takže docházíme do takové - já nevím, jestli, kolegové, to vnímáte a cítíte - paradoxní situace, že v březnu se schválí státní rozpočet, nicméně ta jeho náplň, k ní dojde až na konci července, možná v srpnu. Jestli potom ve výsledku zase se nepřijde třeba s novelou, která ty peníze do toho zdravotního pojištění vrátí, nebo ten zákon o státním rozpočtu se bude vyvíjet zase úplně jinak. Druhá věc je vývoj ve zdravotnictví, a jestli tam ty prostředky budou chybět. To znamená, že třeba válka na Ukrajině, ta se nevěděla, netušila, netušilo se, že tady budou statisíce uprchlíků, kteří také spadnou do toho zdravotního systému. A s tím se také v lednu, v únoru až tak nepočítalo, protože už to vypadalo, že je konec. Takže zase druhá změnová věc. Třetí - obrovská inflace. O tom tady někteří kolegové hovořili. To znamená nárůst nákladů, ceny energií, potravin a podobně. Tak jestli by nestálo za to - to je můj druhý dotaz - prostě pozměnit to, pozměnit tohle rozhodnutí, které bylo dané v nějakém čase na nějakém místě. Říkám, já jsem s tím nesouhlasil už od začátku, nicméně respektuji, že to bylo nějaké politické rozhodnutí, ale teď ta situace se tady mění. Já taky neříkám, že jste to věděli, ale neměli. Poslední poznámku si dovolím. První dvě směřovaly na ministra financí, poslední na ministra zdravotnictví, který tady v této chvíli není, třeba mu to někdo vyřídí. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Na zdraví občanů se nešetří ani v dobách dobrých, ani v dobách zlých. Navíc je obrovskou chybou považovat zdravotnictví za oblast, která jen spotřebovává peníze. Díky němu totiž mohou lidé pracovat déle a lépe. Celosvětově platí, že čím je země bohatší, tím více peněz dává do zdravotnictví. Mají za to větší spokojenost a lepší zdravotní stav obyvatelstva, byť to samozřejmě není jen výsledkem činnosti zdravotnictví. Zdraví občané jsou i z ekonomického pohledu pro stát výhodní, to určitě všichni budete se mnou souhlasit. Takzvaná fiskální konsolidace nemůže být založena na fiskálních tricích a předložená novela je čistě marketingový tah směrem k údajné konsolidaci veřejných financí, což je lež, protože šetření na zdraví občanů není konsolidace, a současně tato novela jen přesune z jedné kapsy do kapsy druhé.
Zatím tomu tak vždycky bylo a lze těžko očekávat, že by tomu bylo jinak. Je třeba jasně analyzovat, s jakým odstupem tedy v podstatě dochází k tomu vážnému průběhu od té poslední dávky, protože podle toho je třeba upravit v podstatě tu vakcinaci v dalším průběhu. U nás se zdravotní stav populace skokově zhoršil. Celosvětově v první vlně pandemie se neprovedlo 29 milionů onkologických operací. Tento zákon v žádném případě nepodpoříme.
A já vám také děkuji, pane poslanče. Dnes z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Milan Feranec. Jako další do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Iveta Štefanová a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Já děkuji za slovo. Vážený pane předsedající a vážené kolegyně a vážení kolegové, jako lékařka rozhodně nemohu souhlasit s předloženým návrhem, který v rámci šetření provádí největší škrty právě v resortu zdravotnictví, a proto navrhuji opakování druhého čtení. Dovolte mi, abych tento návrh krátce odůvodnila. Ano, šetřit musíme, a to zejména na výdajové stránce. V žádném případě tak ale vláda nemůže činit na úkor rizika zhoršení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany, ke kterému, se obávám, že snížení plateb za státní pojištěnce povede. Je to klasické šetření na nesprávném místě. Místo toho, aby stát odebral peníze politickým neziskovkám a solárním baronům, rozhodla se vláda ohrozit už tak dost zkoušené zdravotnictví a místo finančního zajištění našeho zdravotnictví, které vláda slibovala v programovém prohlášení, provádí kroky přesně opačným směrem. Vláda chce tímto krokem využít pro státní rozpočet rezervy zdravotních pojišťoven, které jsou podle ní neefektivně využity. Do těchto čísel jsou ovšem zahrnuty i rezervní fondy a další položky, které jsou nezbytné pro zajištění péče v případě nenadálých okolností. Brát pojišťovnám tyto prostředky považuji za ohrožující do budoucna celý systém zdravotní péče v České republice. Já sama jsem tady upozorňovala na to, že automatická valorizace plateb za státní pojištěnce je naprostá nutnost a měla by tu být už dávno. I s tím předloženým mechanismem lze v zásadě souhlasit, vláda ale s valorizací přichází až po dramatickém snížení této platby. Valorizace by se podle mě měla zavést bez snižování té původní částky. Takže i s tímto pozměňovacím návrhem to bude znamenat o několik miliard méně peněz pro zdravotnictví než doposud. Tento krok rozhodně nepovažuji za vyrovnané financování zdravotnictví, tak jak vláda slibovala. S enormní inflací a rapidním zdražováním energií se navíc navyšují i veškeré náklady na poskytování zdravotní péče. Argumenty, které vláda na podporu těchto škrtů v důvodové zprávě uvádí, jsou podle mého mínění zavádějící. Ekonomické důvody, které vláda pro seškrtání plateb za státní pojištěnce předkládá, jsou v dnešní situaci naprosto druhotné a vláda by tento návrh měla přehodnotit a zavést automatickou valorizaci bez snižování té současné výše, protože místo potřebného navyšování naopak snižování financí pro zdravotnictví považuji za hazard a přímé ohrožení dostupnosti a kvality zdravotní péče pro naše občany a s tím já zásadně nesouhlasím. A proto, jak jsem řekla, navrhuji opakování druhého čtení.
Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková a připraví se paní poslankyně Berenika Peštová.
Nelze hovořit jenom o veřejné zdravotní pojišťovně, která říká, že to teď nějak zvládne. Co to je za názory? Já se zamýšlím nad tím, co to je za názory. Čerpám z veřejných zdrojů. Svaz zdravotních pojišťoven deklaruje, že si prostě nemohou dovolit další neplánované výdaje. Naopak se budou muset v nastupujících podmínkách snažit o co největší úspory. Nevím tedy jak vy, vážení kolegové, ale na mě výrok maximální úspory v souvislosti se zdravotní péčí vůbec nepůsobí dobře. Takže já se znova ptám - připravuje se tady půda ke zpoplatnění zdravotní péče? Nicméně přesný počet uprchlíků před válkou z Ukrajiny, kteří pobývají u nás, pořád není přesně znám. Těm byl přidělen status státního pojištěnce, to znamená, že v tuto chvíli tu máme desítky až stovky tisíc nových státních pojištěnců, o které se samozřejmě - a znovu opakuji, to má naši podporu - musíme postarat. Znovu tedy jsem zopakovala většinu argumentů, s kterými jsem tady vystoupila v průběhu jednotlivých čtení, v průběhu jednání o státním rozpočtu na rok 2022, a apeluji na vás, abyste zvážili tento krok a nebrali a nedecimovali české zdravotnictví.
Děkuji, paní předsedkyně.
Já jsem to nikdy nepostřehl, je to pro mě nová informace, překvapuje mě to a je to pro mě opravdu novota, kterou jsem nikdy nezaregistroval.
Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím jenom v několika větách připomenout, že to, co budeme hlasovat, obsahuje velmi podstatné pozměňovací návrhy, a ty obsahují velice důležitou věc pro předvídatelnost našich plateb za státní pojištěnce, a to automatickou valorizaci. Samozřejmě jak patrně téměř všichni víme, tak tím, že státní pojištěnci tvoří tak obrovský objem pojištěnců, tak je to prostě velice důležité z hlediska toho, abychom předcházeli nejasnostem ve financování zdravotních péče. Takhle široká je škála věcí, podpor činností, na které mohou jít peníze z fondů prevence zdravotních pojišťoven. Na tomto názorném případu chci jenom uzavřít, že takto chceme podporovat prevenci, která je vždycky levnější, a na té automatické valorizaci plateb za státní pojištěnce chci zase zdůraznit, že to je princip předvídatelnosti a transparence, který je natolik důležitý, že si myslím, že je dobré, abychom si ho z této debaty všichni odnesli.
Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, vaše dvě minuty.
Já děkuji za slovo. Jsem ráda, že jste se na mě těšili, prostřednictvím paní předsedající. Proč jste třeba nevzali tuto částku jako tu startovací a od této částky by se ta valorizace dělala? Proč zase jdete na částku, která je nižší, než vlastně platí tyto osoby, které nemají žádný příjem, a je to ta minimální částka, kterou musí zaplatit?
Budu velmi stručný. Hospodářský výbor projednal před druhým čtením na svém jednání novelu zákona o vnitrozemské plavbě, jak zde informoval pan ministr, tak projednal pouze jeden z podaných pozměňovacích návrhů, respektive byl podán pouze jeden pozměňovací návrh, a to můj za skupinu poslanců, a to je právě zmíněná tolerance alkoholu pro vodáky. Hospodářský výbor dal kladné stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu, proto je součástí usnesení. Děkuji. Dlužím vysvětlení, proč a hlavně v jakém znění byl podán. V navrženém pozměňovacím návrhu jsme se vrátili přesně k textu, na kterém panovala největší shoda po velmi dlouhých diskusích v minulých obdobích. Chtěl bych upozornit, že se jedná o toleranci, která nebude považována za přestupek a za niž tedy vodákům nebude hrozit pokuta, ale nezbavuje to vodáky vlastní odpovědnosti za případné škody a za své jednání. Ta nulová tolerance neodpovídá realitě na těch vodách. Zákony samy o sobě nemohou nahrazovat vlastní odpovědnost jednotlivých lidí, a pokud máme zákony, které lidé nerespektují, tak to vede ke snižování respektu k právnímu řádu jako celku. Takže mi dovolte, abych tímto shrnul tento pozměňovací návrh.
Dobré odpoledne, slibuji, že před odchodem na oběd nezdržím dlouho ani pana ministra, ani vás. Jenom stručně povím rychle dvě věci. Já sám si říkám, že zkrátka ne vždy máme lidi vychovávat, dělat nějaké dráby a dohlížet na ně, máme jim nechat trochu svobody, a tady ten kompromis mi přesně tyhle parametry splňuje. Vím, ptalo se mě na to už několik kolegů z klubu hnutí ANO, ne všichni ten názor zastávají, tak to prostě je. A samozřejmě nemohu mluvit za své kolegy ani za paní předsedkyni, my to budeme diskutovat před třetím čtením, za sebe asi předpokládám, že si necháme volné hlasování v téhle věci, že se zkrátka každý z nás rozhodne, jak to sám cítí, a uvidíme. Když to má podporu Ministerstva dopravy, a tudíž vládní koalice, tak si myslím, že by se to mohlo povést. A uvidíme, co se na vodních tocích bude dít. Děkuji za pozornost.
Ale je zde faktická poznámka pana poslance Munzara a poté faktická pana poslance Nachera. Táži se, jestli je zájem o závěrečné slovo - pana ministra? Pana zpravodaje? A zahajuji tímto rozpravu podrobnou. O slovo se přihlásil pan poslanec Munzar.
Nebudu už načítat pozměňovací návrh tolerance alkoholu pro vodáky, protože ten byl načten a schválen hospodářským výborem. Takže se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu pod označením 1056, to je ta dodatečná lhůta pro vydávání průkazů o jeden rok.
Nikdo další do podrobné rozpravy přihlášen není, čímž ji končím.
Všechny okolní státy ve střední Evropě tímto způsobem postupují. Jsme snad poslední stát v Evropě, který to neudělal. A přestaňme vybírat další speciální daně - daň z elektřiny, daň ze zemního plynu, což jsou opět záležitosti, které nám nařizuje právo - a slyšíte dobře - nařizuje právo Evropské unie. To jsou způsoby a nástroje, jak občanům a firmám zlevnit drahou energii a tím i všechny na to navázané ceny dalších služeb a zboží. Ještě pár čísel a faktů. To je mimochodem energie, kterou, když přepočteme podle stávající produkce, vyrobí tři Temelíny a troje Dukovany. Prostě nenahradíme to, v letošním roce to nenahradíme. Cena elektřiny z českých atomových elektráren vůbec nemá žádný ekonomický důvod růst, protože jsme na tři roky dopředu zásobeni ruským palivem do jaderných elektráren. To je naprostá hanebnost a naprosto likvidační trend. Bude to pro nás všechny lepší.
Prosím, máte slovo.
Trošku se chytím toho jeho vozíku, s kterým by se měla rozvážet pomoc. Samozřejmě, mohu k tomu říct, že je to zase pozdě, protože na to upozorňujeme od prosince, tvrdíme, že v dané době nemá být poplatek za obnovitelné zdroje, minimálně že se měl o rok, o dva posunout, ale dobrá zpráva je, že jak firmy, tak domácnosti toho budou ušetřeny. Já chápu, že jste v koalici, takže se chováte korektně, ale znám vás a vím, jak to ve vás musí vřít. Ale nad to já se povznáším, to konečně budou spíše komentovat moji kolegové, kteří jsou legislativně zkušenější. Je to pozdě, je to zásadně pozdě. Jednotlivé země dělaly různé mixy této podpory, někdo začal dokonce zastropovávat.
Takže proto je to uděláno takhle. Můžeme samozřejmě diskutovat o tom, jestli tento způsob je ten nejlepší. Já si myslím, že je komplikovaný. Samozřejmě já chápu výhrady opozice, já tomu rozumím. Asi my, co jsme tady byli v opozici dlouhá léta, známe, jak se to dělá a co opozice všechno může či nemůže, jasně. Ale budete tu ruku moct zvednout a pomůžeme tím občanům českého státu.
My nyní budeme rozhodovat v souladu s usnesením výboru o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Já tedy přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, protože to musíme hlasovat. Využiji tohoto času, než se kolegyně a kolegové navrátí do jednacího sálu, k načtení dalších omluv. Nyní tedy připomenutí pro ty, kteří třeba nově přišli, že rozhodujeme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, hlasováním, tedy hlasujeme o tom, že ji povedeme. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 5 přihlášeno 123 přítomných, pro 91, proti žádný. Návrh byl přijat. A my tedy o návrhu povedeme obecnou rozpravu.
A už teď říkám občanům České republiky, že sami uvidíte během relativně krátké doby, že vám vláda Petra Fialy nepomůže vyřešit vaše zdražování energií, protože prostě není kompetentní, aby to vyřešila. Tato slova si zapamatujme a uvidíte to během několika měsíců, že to prostě nezafunguje. A já se budu věnovat i tomu, proč. Budu se tomu samozřejmě podrobněji věnovat a představím to. Vláda dnes přinesla na hospodářský výbor ve Sněmovně až na začátek toho projednávání, proto ani po více než půl roce neměli nic připraveno v předstihu. A dokonce už teď, v tuto chvíli tam máme pět vládních pozměňovacích návrhů, které jsou délkou textu delší než ten zákon samotný. A ani po dnešku, a to bych chtěl zdůraznit jako další věc hned na úvod, se občané České republiky nedozví, kolik peněz jakým způsobem vlastně občanům pomůžete.
Vy jste se nám pořád smáli, pořád jste si dělali srandu, protože - a dneska o tom mluvil i pan ministr - protože přece tady existuje nějaká evropská solidarita a když nebudeme mít, tak oni nám to pošlou. Tak já vám říkám, že žádná evropská solidarita neexistuje, že nám nic nepošlou, a můžete to mít písemně černý na bílým a stejně vám nic nepošlou, když dojde z tlustejch do tenkejch. Tak jenom abyste to věděli, a za pár měsíců se obávám, a nepřeju si to, že toho budeme svědky. A není to jen onen pověstný Green Deal. To je hřebíček do rakve konkurenceschopnosti evropského průmyslu a zemědělství. To je konec tisíců pracovních míst, to je reálná hrozba energetické chudoby, to je propad životní úrovně poctivě pracujících občanů o několik řádů. A samozřejmě jde o další příčinu a zdroj růstu cen energií. A nemohu nezmínit s tímto vším těsně související systém obchodování s emisními povolenkami, možná bych raději řekl kšeftování s emisními povolenkami, protože to, co mohlo ze začátku vypadat jako bohulibá činnost, ochrana životního prostředí, se proměnilo v něco neuvěřitelného. Není to nic jiného než obdoba prodeje středověkých odpustků, projekt zelených náboženských tmářů, a hlavně opět zdroj neuvěřitelného bohatnutí na tento systém napojených spekulantů a byznysmenů a příčina růstu cen energetických komodit. Z toho, aby tady mohl přežít například u nás na střední Moravě cukrovar, bohatnou americké penzijní fondy, kterým ten cukrovar - které si kupují například tyto emisní povolenky. Vybraní spekulanti bohatnou, Češi, ale i další Evropané, neprivilegovaní pracující, živnostníci, podnikatelé, rapidně chudnou. Evropská komise, potažmo Evropská unie a členství v ní, respektive neochota všech českých vlád od roku 2004 říci prostě "ne" a z tohoto šíleného kolotoče vystoupit, vetovat na evropských summitech tato nesmírně škodlivá rozhodnutí, nepodvolovat se jim, křičet a bít na poplach a provozovat vlastní energetickou politiku, dbát na vlastní energetickou soběstačnost a bezpečnost, aspoň tak jako Maďaři, neklečet před Bruselem a Berlínem. Zde podotýkám a zdůrazňuji to, o čem jsem hovořil již před chvílí. Mnohem spíše to oživuje a bohužel i překonává vzpomínky na někdejší pětiletky a RVHP: poručíme větru, dešti, slunci a biomase. Navíc nejde ani o mimořádnou situaci ve smyslu časovém, to je situaci jednorázovou, víceméně náhodnou. Už tady dnes zaznělo, že pozměňovací návrhy jsme dostali až dnes na zasedání hospodářského výboru. Toto je ten zázračný energetický balíček, na kterém půl roku pracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jelikož nemám ve zvyku být vulgární, použiji jedno starší rčení, které je pro tento vládní návrh naprosto přiléhavé: hora porodila myš.
Ty dosavadní vlády nás úplně... to tady nechaly rozkrást. Za sedmé - zajištění potravinové bezpečnosti a podpora českých zemědělců a potravinářů. O tom bychom tady mohli hovořit dlouze. Ale tento návrh jsme dali v minulém volebním období a tenkrát Babišova vláda nám na to odepsala: Ale to je proti Evropské unii. No, tak to je teda super. Takže tady 100 miliard je hnedka, hnedka může být na stole. A slyšíme dobře - zákaz vývozu energie. Tak kde to jsme? To je prostě jeden problém za druhým, který se tady absolutně neřeší. Jak to máte promyšlené tohleto? Takže vůbec se to neřeší a vůbec na tyto otázky není odpověď. Maďarsko k tomu přistupuje opravdu z gruntu. Ale tady vůbec nějakou diskusi nebo nějaké návrhy ze strany vlády na toto téma neslyšíme. No tak podívejte se na Maďarsko, že to jde! Teď se bavím o nějakém systému, o nějakém razantním systémovém řešení. Problémy máme teď všichni v Evropě, to se shodneme. To takhle není, já dávám správné příklady. Mě zajímá udržet dobrou životní úroveň českých občanů a v krizi opravdu je potřeba myslet v prvé řadě na české občany. Naopak já jsem byl ten, kdo říkal v minulém volebním období - bylo to SPD, říkali jsme to tady s Radimem Fialou opakovaně, s naším místopředsedou - že nemáme být závislí na Rusku. My jsme říkali: Budujme energetickou soběstačnost, diverzifikujme! Nepostará se! Vždyť to všichni vidíte! Při výběru peněz, to se stará, jo, vybírat peníze. K čemu to je, takovéhle vztahy? Ano, tak vám občané oprávněně přezdívají, že jste ukrajinská vláda a že Petr Fiala je ukrajinský premiér. To mají tedy radost na Ukrajině, že mají takového premiéra. Ale my tady z toho radost určitě nemáme. A říkám my, protože teď plynule přejdu k tomu průzkumu. Je to průzkum, několik dní starý průzkum z minulého týdne. Tam jste to dotáhli. To je opravdu neuvěřitelné. To znamená, pro vás není Česká republika na prvním místě. No a teď tady někdo říká: No jo, ale to musí být priority za celou EU. Takže českým občanům berete a zhoršujete jejich životní podmínky a přesouváte na Ukrajinu. Takže 14 miliard korun berete zdravotním pojišťovnám a ohrožujete dostupnost zdravotní péče pro české občany.
Ale my nenavrhujeme žádnou jednorázovou dávku, ale trvalý pevný sociální tarif pro všechny občany České republiky a pro všechny společnosti, které u nás podnikají, a to na výrobu a distribuci elektřiny.